Tolik ke smlouvám. Co se týče firem, tak to záleží na vyšetřování, protože těch verzí je mnoho. Částka, vím, řekl pan ministr Stropnický, že někde zazněla, až 100 mil. korun.
Činnosti v oblasti nemovitostí. Profesní a vědecké a technické činnosti, to jsou poměrně zajímavá čísla směrem k tomuto sektoru. Proto zřejmě ministr Bělobrádek, promiňte, vicepremiér se o tento sektor stará a má vize, jaké má. Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení, tady je nula, takže zdravotní, sociální, všechno tedy veřejná správa a obrana platí. Zdravotní a sociální péče. A jak známo, optimista je člověk, který nemá dostatek informací. Položka S, ostatní činnosti. Domnívám se, že by každý člen domácnosti měl být vybaven tedy EET pokladnou. A když babička uplete pro svého vnoučka čepičku, měla by zahlásit tržbu, produkci a poté bude zdaněna. Na slova, že jsem se zbláznil, bych podotkl, to tady slyším z kuloárů, že jste se zbláznili vy. Zdroj: Odhady Ministerstva financí na základě vlastních dat a dat Českého statistického úřadu. Ani na základě toho ovšem bych řekl, že reálný život a reálná ekonomika je trošku jiná. Podrobný popis problematiky. Jestli bych mohl v rámci tohoto malého odskoku požádat pana předsedajícího, aby opět pana Komárka poslal pryč.
Prosím, pokračujte.
Já se omlouvám. Já jsem povinna nechat hlasovat o schválení programu, které je zařazeno na 11 hodin. Nyní zahajuji hlasování o celém návrhu pořadu 37. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Proti? Hlasování končím.
Vy jste mně, paní předsedající, zabránila v tom, abych... Já nevím, co je na tom směšného, mně to připadá docela smutné. Ale to je teď jedno. Vy jste mně, paní předsedající, zabránila v tom, abych vznesl námitku proti řízení schůze, že jste mně v rozporu se zákonem odňala slovo, na které jsem měl právo. Takže vznáším tuto námitku teď, ale musím se smutkem konstatovat, že jsem měl právo ji vznést v tu chvíli, kdy jste mě přerušila.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Já eviduji vaši přihlášku, pane poslanče, ale jste v pořadí, protože před vámi jsou další přednostní práva. Pan Gazdík se také vzdává. Prosím, máte slovo.
Paní předsedající, nehněvejte se, to není pravda, protože pokud byl schválen program schůze, tak teď byste musela otevřít diskusi. Tu diskusi jste neotevřela. Já jsem se před otevřením diskuse přihlásil se svým přednostním právem a konstatuji, že diskuse ještě není otevřena.
Já s tím souhlasím, proto jsou přednostní práva. Proto jsem vyzývala všechny přihlášené včetně vás.
Dobrá.
Já jenom upozorňuji, že není diskuse, protože jde o mimořádnou schůzi, takže se dá pouze uplatnit přednostní právo, které jste učinili. Dodržela jsem jednací řád a na tom trvám.
Dámy a pánové, dovolte, abych tady vznesl protest proti něčemu, co si nepamatuji od roku 1998, co jsem byl v Poslanecké sněmovně. Já jsem byl řádně přihlášen se svým přednostním právem a byl jsem si stoprocentně jist, že argumenty, které bych vám tady přednesl, by většinu z vás přiměly k tomu, abyste tento program mimořádné schůze neschválili. Jenom vás chci upozornit, že jsem přesvědčen, že jsem byl dnes zkrácen ve svém ústavním právu zákonodárce, který měl právo vystoupit a měl právo vás oslovit s žádostí, abyste neschválili program schůze. Tuhle možnost jsem neměl. Vy jste hlasovali dřív, než já jsem tuto žádost s těmito argumenty vůči Poslanecké sněmovně měl vznést. Nevím, jak jinak by se to dalo hodnotit než jako nedemokratické umlčení a jako zkrácení oprávněných ústavních práv zákonodárce. Řekněme si, k čemu slouží mimořádné schůze. Mimořádné schůze slouží k tomu, aby Sněmovna projednala nějakou mimořádnou situaci. Příkladem takové mimořádné schůze je například 24. schůze Poslanecké sněmovny, která tady proběhla 12. prosince 2014 a týkala se mimořádné situace muničního skladu ve Vrběticích. Poté vystoupil pan poslanec Šarapatka. Pan poslanec Šarapatka protestoval proti tomu, že se blížíme k závěru, že za to nikdo vlastně nemůže. Jak dlouho tady ta vláda je? To snad není možné. Přitom se tady dovídáme, že se tam chodí na houby a střílet jeleny. Od toho jsou mimořádné schůze, dámy a pánové. Protože i tady zatím v diskusi padaly citace z hlediska krizového zákona a jiných věcí, a dokonce se zaměňovaly stavy nouze se stavy nebezpečí, paragrafy ze zákona o integrovaném záchranném systému a paragrafy ze zákona o krizovém řízení. Všechno má svoje náležitosti. A protože jsme v právním státě, tak nezbývá, než abychom vycházeli z těchto faktů. Na místě v rámci krizového řízení byla prováděna koordinace a předání velitele zásahu Hasičského záchranného sboru veliteli zásahu policie právě podle té příčiny a toho důsledku. Bylo provedeno vyrozumění a varování okolních obcí standardně. Informován byl ředitel krajského vojenského velitelství s žádostí, aby situaci nahlásil na Ministerstvo obrany, protože se jedná o objekt v majetku státu v působnosti Ministerstva obrany. Přímo z jednání na základě bezpečnostní zprávy policie byl seznámen se situací telefonicky i předseda vlády. Dne 3. 11. pak projednávala situaci vláda za účasti hejtmana Zlínského kraje. Dne 6. 11. došlo k převzetí koordinace a likvidačních prací hejtmanem Zlínského kraje v souladu se zákonem 239 o integrovaném záchranném systému a byl zaveden systém pravidelných koordinačních porad, stanovena stálá koordinační skupina. Dne 3. 12. pak zasedala mimořádně Bezpečnostní rada Zlínského kraje, opět rozšířená o starosty obcí s rozšířenou působností. Toto proběhlo za účasti policejního prezidenta, ředitele pyrotechnické služby a ministra vnitra. Nelze nařídit poskytování věcných prostředků. Jsou používány obrněné transportéry, tanky a speciální technika. Nelze nařídit bezodkladné provádění staveb nebo terénních úprav. Vykonávání péče o mládež. Nelze nařídit přednostní zásobování či náhradní způsob rozhodování o dávkách sociální péče. Nechci citovat celou část, říkal nám pan náměstek Drozd, co vyhlášení stavu nebezpečí obsahuje a k čemu slouží. Stav nebezpečí může vyhlásit hejtman, pokud není možné odvrátit ohrožení činnosti složek integrovaného záchranného systému. Výbuch munice v muničním skladu, a zde to padlo několikrát, je tak specifickou, mimořádnou událostí, že při jejím řešení v žádném případě není možné použít prostředků a jiných sil než vysoce profesionální složek integrovaného záchranného systému. Došlo k mimořádné události u státní organizace zřízené Ministerstvem obrany v objektu v majetku státu. Vojenský technický ústav uzavřel místo realizace tohoto účelu, pro který byl založen, nájemní smlouvy pro skladování munice v inkriminované lokalitě. Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydalo Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru Olomouc, jako věcně příslušný stavební úřad. A pan poslanec Benda ví, že by se to mohlo zdát vtipné, koho si sem předvoláme, ale že pochybuje, že si ministři, ať už to byl kterýkoli ministr, a mimochodem v rozhodném období minimálně vláda v roce 2009 a 2010 měla důvěru jak sociální demokracie, tak ODS, ministři si nepochybně ty smlouvy neodnesli domů, takže pan poslanec Benda říkal: My bychom chtěli vědět, a všichni bychom asi chtěli vědět, a ty smlouvy nepochybně leží na Ministerstvu obranu, kdo a za jakých okolností je podepsal a jaké možnosti dávají soukromým firmám na straně jedné a jaké možnosti dávají státu na straně druhé. Ta diskuse byla natolik zásadní, že v tu chvíli opět, jak se na mimořádné schůzi sluší, reagoval pan ministr vnitra Chovanec. Ty skelety byly bez výbušniny, jak vyplývá z přezkumu pyrotechniků, tak i z evidence, kterou daly firmy. Kolik bylo předmětného materiálu, informoval nás pan ministr vnitra, má pouze z evidence firem. Byla tam vrátnice. Něco se dováželo, něco se vyváželo. Požádal nás, ať se na něj nezlobíme, ale říkal, že věří tomu, že ÚOOZ tyto úkony dělá natolik dobře, že veškerá trestná činnost, která tam byla, se nakonec osvětlí. Co se týká krizového zákona, říkal pan ministr vnitra a to, co říkala paní poslankyně Černochová. Krizový stav podle názoru Hasičského záchranného sboru, a pan ministr nás informoval o tom, že Hasičský záchranný sbor považuje za odborníky, nebylo možné vyhlásit, neboť nebyly splněny zákonné podmínky. Oficiální stanovisko Hasičského záchranného sboru prostě bylo takové. Co se týče krizového plánu, pak podle názoru kraje, a zatím pan ministr neměl důvod, pokud vím, nemá dodnes, tomu nevěřit a rozporovat ho, se opravdu jedná statutem - a pan ministr předpokládal, že se k tomu vyjádří i zástupce Zlínského kraje. Opakoval, že statutem té stavby se jedná o vojenský objekt. Ministerstvo obrany v minulosti - a to není problém pana ministra obrany Stropnického, nicméně snaží se pan ministr vnitra s ním ten problém řešit, odmítl také pan ministr Chovanec zcela veřejně představu, že by se snad s panem ministrem Stropnickým hádali. Co se týká povinnosti Ministerstva vnitra ke vztahu ke krizovým plánům ostatních ministerstev a ostatních krajů, nebo všech krajů v České republice, tak to nám slíbil písemnou zprávu ve lhůtě do sedmi dní, pokud se takto s námi dohodne. Informoval nás o tom, že byl účasten všech těch diskusí, že tedy v momentě, kdy zavolal pan hejtman Mišák, na zasedání vlády se věc projednala a pan premiér požádala pana ministra obrany, aby ve věci konal, což se také stalo. A následně, když Policie České republiky požádala o možnost zapojení Armády České republiky, pan premiér bezodkladně svolal mimořádnou vládu, která rozhodla. Tam žádná liknavost nebyla, tvrdil ministr vnitra, konali jsme v naprosto nejkratších možných termínech. Pana poslance Okamuru nicméně zajímaly zejména odpovědi na otázky, kde došlo k tomu systémovému selhání, podle jeho slov, kde jsou ty chyby, proč vlastně k tomu došlo, a kdo za to může. Vyjádřil přesvědčení, že dodnes jsme se nedozvěděli od vlády, kdo za to může a kde jsou ty systémové chyby. To byla jeho první otázka. Jak může být připravována nová legislativa, když dodnes nevíme, kdo za to může, kdo selhal a kde selhal stávající systém? A současně ty otázky chtěl upřesnit, neboť podle něj ty informace, které nám vláda na mimořádné schůzi poskytla, jsou různého typu a protiřečí si. Na druhou stranu a zároveň pan ministr také uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy, pan poslanec Okamura přímo citoval, aby dodaly seznam, co ve skladech mají. To tedy znamená, že je v tom zmatek. Takže informace buď má, nebo nemá, tak tady už je ten rozpor, takže zmatek je tu tak jako tak, ale to pan poslanec Okamura nesváděl na vládu, protože ta je relativně, podle jeho slov, u toho pouze krátce. Zmatek je tady zcela jistě z dřívějška. Šlo také o to, aby stát byl vůbec schopen fyzicky uplatňovat kontrolu nakládání s municí na území České republiky. Šlo také o postupy, které jsou voleny při povolování obchodování s municí nejenom na území České republiky, ale také z České republiky do zahraničí. Předseda vlády byl velmi znepokojen informacemi, které obdržel o redukcích, ke kterým došlo v příslušném útvaru Policie České republiky, který má mít na starosti kontrolu munice v naší zemi, kontrolu té munice, která je v rukou soukromých subjektů. O 30 % byla snížena jeho personální kapacita, přičemž bylo evidentní, že se nesnížil rozsah činnosti a nesnížil se rozsah obchodování s municí a s tímto materiálem v České republice. Navzdory tomu v minulých letech byl tento speciální policejní útvar takovýmto významným způsobem redukován. Pak se nemůžeme divit, vysvětloval nám tady předseda vlády, že možná není dostatečná frekvence kontrol, a pokud budeme chtít frekvenci kontrol posílit, zvýšit její kvalitu, pak je evidentní, že se vláda také bude muset zabývat tím, zdali na to máme dostatečné personální kapacity. Myslím si, že to, co potřebujeme teď, je maximální možná míra spolupráce mezi všemi subjekty státu, které jsou v této oblasti kompetentní. Znovu připomněl předseda vlády na mimořádné schůzi, že se jedná o smluvní vztahy, které byly navázány mezi státem a soukromými subjekty zejména v roce 2011, v některých případech i dříve, a i tady je potřeba vyhodnotit, zdali toto byla šťastná politika státu, že se objekty ve vlastnictví státu pronajímaly soukromým firmám, které obchodují a nakládají s municí. On se domníval, že skutečně nebylo správné, že se ve Vlachovicích-Vrběticích bez jakéhokoliv zohlednění a z hlediska krizového plánování státu vytvořila takto silná koncentrace munice, se kterou jsou oprávněny nakládat soukromé subjekty. Předseda vlády opětovně poděkoval nejenom příslušníkům integrovaného záchranného systému, policistům, hasičům, vojákům, ale poděkoval také občanům okolních obcí, poděkoval za pochopení, protože bylo potřeba udělat bezpečnostní opatření v zájmu ochrany jejich života a zdraví. Bohužel bezpečnostní opatření zahrnovala i dočasné evakuace, ale byl přesvědčen o tom, že Policie České republiky nemohla jednat jinak v okamžiku, kdy měla k dispozici informace o tom, že dotčené obce mohou být eventuálně ohroženy, mohou být eventuálně zasaženy. Chtěl proto děkovat i občanům dotčených obcí za pochopení. Předseda vlády nás informoval na této mimořádné schůzi, že měl možnost dvakrát tato místa v posledních týdnech navštívit. To, co občany samozřejmě zajímá, je otázka bezpečnosti. Občany zajímá to, jak rychle bude stát schopen rizika odstranit, zejména tím, že se odveze munice z tohoto areálu. Jeho budoucí využití a nakládání s ním by mělo být realizováno tak, aby to mělo plné pochopení obyvatel dotčených obcí. Myslím si, a myslel si to tenkrát i předseda vlády, že ti lidé si to zaslouží vzhledem k tomu, čemu byli vystaveni, počínaje 16. říjnem letošního roku, a zaslouží si mít jistotu, že vláda nebude s tímto majetkem nakládat za jejich zády, že s nimi budoucí využití tohoto majetku bude konzultovat a že ten majetek nebude privatizován nebo s ním nebude nakládáno takovým způsobem, aby tam pro bezpečnost občanů mohla vzniknout v budoucnosti jakákoliv rizika. Tolik stručně uvedl předseda vlády na mimořádné schůzi, která měla skutečně důvod k tomu, aby byla svolána, kdy Sněmovna měla oprávněný důvod svolat mimořádnou schůzi. Přislíbil, že se vláda těmto otázkám bude věnovat, bude se jim věnovat i systémově v podobě příslušné změny legislativy, pravidel a přenastavení kontrolního systému. Ministr vnitra řekl, že se tady dlouho mluví a spekuluje o tom, jak je areál vlastně velký. Podle toho, co mu však předala policie, v této věci žádné trestní oznámení ani podnět Policii České republiky za posledních pět let nebyl podán. To, tvrdil ministr vnitra, jsou fakta. Nemůže spekulovat o tom, co je, nebo není pravda. Nemontujme do toho evakuace a další následné jevy, které souvisejí už přímo se zásahem. Velmi nás poprosil, pan poslanec Klučka použil přímo termínu "já bych vás velmi poprosil", abychom neroztahovali ty diskuse do témat, která stejně dnes nevyřešíme. Ocitli jsme se tenkrát v poli řešení bezpečnosti, takže nikoho nepřekvapilo, že vystoupil i pan poslanec Ondráček. A řekl, že už je toho na něj moc, že nechce hájit tuhle vládu, že má svoje problémy, ale řekněme si, kdo za to může, položil řečnickou otázku pan poslanec Ondráček. Padla tady jména Vondra, řekl, padlo tady možná Barták, řekl, můžeme mluvit - a pak si nemohl na žádné další jméno vzpomenout. Pan ministr vnitra mluvil o snížení počtu lidí o třetinu. Oprášit papíry, které byly k provozování takových objektů, a znovu se tomu věnovat. Ta jména nezazněla. A tvrdila, že to nebyl Alexandr Vondra, byl to pan ministr Šedivý a paní ministryně Parkanová. Ona říkala, že hovořila o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Ten zákon, ze kterého citovala, je úplně jiný. Pan poslanec Mackovík požádal, aby z této Sněmovny neodcházela nějaká dezinformace nebo fabulující informace. Proto pan poslanec Mackovík vyjádřil zásadní pochybnost, že by tady ty rakety někdo zapomněl, a tím méně že by tam mohly být skladovány. Aniž bych si dovolil vás jakkoliv opravovat, pane předsedo, nehovořím na téma SS-20, ale snažím se vysvětlit Poslanecké sněmovně, na jaké téma se mimořádná schůze svolat má a na jaké téma nemá. Pana poslance Lanka na naší tehdejší mimořádné schůzi zajímala ještě jedna věc a položil otázku, na kterou by rád slyšel odpověď. A tedy zda teoreticky se někde pohybuje určité množství neevidovaných výbušnin, které zkrátka nikomu nechybí a za současné bezpečnostní situace ve světě by na černém trhu měly zajisté cenu zlata. Velmi zajímavou a zcela případnou pro případ mimořádné schůze poznámku měla paní poslankyně Jana Lorencová. Ona řekla, že se musíme přece jenom poněkud vrátit do poměrně nedávné minulosti, a dovolila si formulovat pár otázek, které se k ní dostaly z informací průběžně přicházejících k muničnímu skladu ve Vrběticích. Řekla, že by chtěla vědět, kdo nesl za tu situaci, ke které došlo, odpovědnost, a tvrdila, že to vyplyne z odpovědi na následující otázku. Jakým schvalovacím procesem tak závažné smlouvy prošly? Jak fungovaly kontrolní mechanismy pod tehdejším vedením Ministerstva obrany České republiky? Jde tedy o muniční sklady, říkal předseda vlády, které jsou provozovány v objektu, který patří Vojenskému technickému ústavu, který je státním podnikem zřizovaným Ministerstvem obrany. Munice, která je v těchto skladech uskladněna na základě smlouvy, je ve vlastnictví soukromé firmy. Čili od roku 2011 započal smluvní vztah, na základě kterého byly tyto objekty pronajaty a na základě kterého v těchto objektech byla uložena munice. Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a armáda řeší tuto situaci s maximálním nasazením osobních a technických kapacit. Zásah na místě samém je řešen v nejvyšším zvláštním stupni poplachu. Na té místní, taktické úrovni je velitelem zásahu ředitel Krajského ředitelství Policie České republiky a koordinaci řešení mimořádné události zabezpečuje hejtman a od 26. listopadu, jak nás tehdy předseda vlády informoval, zabezpečuje ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací Ministerstvo vnitra, zejména tedy koordinaci činnosti ústředních správních úřadů. Cílem postupu státu je eliminovat jakákoli hrozící rizika pro bezpečnost osob, pro jejich zdraví, pro jejich životy a samozřejmě také eliminovat rizika pro jejich majetek. Absolutní prioritou státu v této souvislosti je tedy bezpečnost osob. Předseda vlády v této souvislosti ocenil práci pyrotechniků, pyrotechnické služby Policie České republiky, kteří denně s nasazením života provádějí nutné úkony v zásadě uprostřed minového pole. Řekl, že práce těchto lidí je nesmírně náročná, jsou to ti, kteří skutečně v dané lokalitě, v daném místě musí řešit tuto složitou situaci, musí se rozhodovat tak, aby zabránili škodám na lidském zdraví a lidském majetku. Je potřeba těmto lidem výrazně za jejich nasazení a statečnost poděkovat. Současně také platí, že ve věci probíhá vyšetřování ze strany Policie České republiky. Předseda vlády nám tehdy také na té mimořádné schůzi závazně slíbil, že jakmile to reálné okolnosti na místě samém dovolí, bude proveden odvoz zbylé munice odběratelům do jiných skladů vlastníků. To rád zdůraznil. Sklady v Květné jsou pak zabezpečeny v souladu s vojenskými standardy, byla zajištěna ostraha příslušníky Armády České republiky a byla zajištěna i přítomnost samostatné jednotky požární ochrany. Ze zkušenosti s řešením vzniklé situace a z analýzy důvodu jejího vzniku je nezbytné vyvodit závěry pro budoucí postupy vlády a pro budoucí změny, které jsou nezbytné zejména v oblasti legislativy. V současné době se na tuto oblast vztahuje několik zákonných režimů, které nejsou dostatečně provázány. Každý z těchto zákonů také stanovuje rozdílnou formu provádění kontroly u subjektů, které nakládají s municí. Vzájemná koordinace kontrolních orgánů je ve státě spíše slabá. Pokaždé a v okamžiku, kdy vláda byla požádána o to, aby rozhodla o postupu, například šlo o nasazení příslušníků Armády České republiky, vláda těmto návrhům neprodleně vyhověla. Na základě doporučení mimořádného předsednictva Bezpečnostní rady státu vláda rozhodla o výrazném posílení nasazení příslušníků a prostředků Armády České republiky v dané lokalitě. Je naprosto nezbytná revize legislativy, je naprosto nezbytné posílení kontrolního systému. Těmito konkrétními doporučeními se bude zabývat zasedání Bezpečnostní rady státu, které se sešlo 22. prosince loňského roku. Předpokládám, že z tohoto zasedání vzešla konkrétní doporučení pro postup vlády, Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu a budou mít za úkol v krátkém čase navrhnout příslušné legislativní změny.
Prosím, pokračujte.
Děkuji za poodstoupení. Teď už ukázal záda pouze části. Podrobný popis problematiky. Pokračuji dál k tomu. Finanční správa nedisponuje dostatečnými nástroji pro efektivní boj s daňovými úniky. Efektivita výběru daní a cel je závislá na možnostech orgánů finanční správy zjistit, zda subjektu vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. V současné době nezakládá právní řád systém práv a povinností zajišťujících kontinuální tok informací potřebných pro správu jednotlivých druhů daní mezi daňovými subjekty a správcem daně. Důsledkem je nedostatečný přehled správce daně o jejich relevantních pro vznik příslušné daňové povinnosti, a to i s přihlédnutím k nástrojům, které jsou správci daně ke zjištění existence daňové povinnosti svěřeny zákonem, zejména daňovým řádem. Uvedený stav podporuje jednání daňových subjektů usilujících o zamlčení skutečností relevantních pro správu a výběr daně a zkreslení skutečného obrazu o celkové daňové povinnosti. Ano, nabízíte občanům bakelit. Podnikatelům nabízíte bakelit, úředníky...
Já požádám jak diskutujícího, aby se držel tématu, tak pana vicepremiéra, aby respektoval probíhající diskusi.
Já asi tuším, k čemu je budete potom používat. Takže tady jsem v zásadním názorovém rozporu s tím, co tvrdí zpracovatelé tohoto materiálu. Pokračuji dál. Ano, pořád budu pokračovat. Největší nebezpečí současné nezákonné praxe zkrácení daně lze přitom spatřovat u daňových subjektů, které jsou ze své povahy nebo povahy jimi vykonávané činnosti poplatníky více druhů daní, jež za ně nejsou odváděny prostřednictvím plátce a u kterých je důvodné vyslovit předpoklad, že mohou být odváděny z většího daňového základu, než je tomu u jiných daňových subjektů. Uvedený stav lze považovat za nežádoucí z důvodů na straně efektivní správy veřejných financí i z důvodů na straně soukromých fyzických a právnických osob. K té vaší netrpělivosti. Nižší míra efektivity regulace a kontroly plnění daňových povinností se odráží ve snížení objemu prostředků tvořících příjem státního rozpočtu. Neodvedené prostředky zásadně ztěžují možnost snižovat schodek státního rozpočtu a na výdajové straně státního rozpočtu pak uskutečnění všech předpokládaných a plánovaných výdajových toků. Jsem rád, že si ho nepletu. Včera jedna hlasatelka říkala, že ministr Chládek, promiňte Mrázek, bude jednat o dole Paskov. Já jsem se nepřeřekl, ministr Mládek. Takže vy jste ti paraziti. Pokračuji dále.